Bylo řečeno, že privátní sektor to dělá lépe a levněji a státní správa hůře a dráž. Když to chcete učinit u privátního subjektu, který za stát vykonává nějakou činnost, tak vám vyhrožuje tím, že se systém zhroutí. To jenom abychom si uvedli, jak to funguje. Prostě veřejné peníze jsou pro privátní sektor velmi zajímavé. Já jsem je neuváděl, co se týká úrazového pojištění, protože byly uvedeny v dopisu pana generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy. Takže srovnám dva roky. Přece když tu probíhalo schvalování tohoto návrhu tak drtivou většinou - jak bylo řečeno, možná politický obchod -, tak se k tomu vyjadřovala taky vláda. Také se v té vládě muselo vyjadřovat Ministerstvo financí. Takže neříkejme, že tehdy to bylo odsouhlaseno tak, že k tomu neměl nikdo žádné připomínky nebo to posuzoval jinak, než to posuzujeme dnes.
Děkuji panu zpravodaji. A to je zatím poslední přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Omlouvá se od 13 hodin pan poslanec David Kádner, od 11.30 pan poslanec Jiří Pospíšil a od 13.30 pan poslanec Soukup.
Omlouvám se. Naše procedura bude vcelku jednoduchá. Pak bychom hlasovali o mém pozměňovacím návrhu pod bodem B. Když se vyrovnáme s pozměňujícími návrhy, hlasovali bychom o usnesení.
Dobře, děkuji. Je poměrně jednoduchá. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování. Návrh nebyl přijat. Hlasujeme pod písm. Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh?
Stanovisko kladné.
Návrh byl přijat.
Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Paní ministryně tady v podstatě řekla vše podstatné. Jsou tam dva pozměňovací návrhy jako jeden celek.
V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného. Paní navrhovatelko nebo paní zpravodajko, vezmete si závěrečné slovo? Není tomu tak. Děkuji. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
A potom o návrhu vládního zákona jako celku.
Vznáší někdo námitku proti tomuto postupu hlasování? Táži se tedy na názor paní zpravodajky, jaké má stanovisko. Paní ministryně - také souhlasné. Omlouvám se v tom případě. Byl vznesen požadavek na odhlášení, takže z toho důvodu prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené pozměňovací návrhy, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 222, které v tento moment končím. Přítomno je 100 poslanců, pro jich je 88, proti nikdo, to znamená, pozměňovací návrhy byly přijaty. Takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji vám. Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Neeviduji nikoho přihlášeného, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Dovolte mi, abych vás velice jednoduše seznámil s procedurou. Byl přednesen pouze jeden pozměňovací návrh ve druhém čtení tohoto zákona. Byl to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který se týkal prodloužení přechodného období naplnění tzv. třetího železničního balíčku, oddálení tedy platnosti opatření, která se týkají komfortu pro cestující na železnici.
Dobře. Není tomu tak. Tento návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že je ukončena diskuse, vyskočila mi zde faktická poznámka pana Koskuby. Takže vás odmažu a budeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Končím hlasování číslo 225, přítomných poslanců je 105, pro přijetí bylo 87, proti žádný. Takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, sněmovní tisk číslo 172 byl důvodovou zprávou a ministrem Brabcem jako zástupcem navrhovatele prezentován jako vládní návrh zákona, který se omezuje pouze na transpozici směrnice o elektrických a elektronických zařízeních. Pozměňovací návrh usiluje o prosazení radikálních změn odpadové legislativy nestandardním legislativním postupem tím, že obchází řádný legislativní postup. Tento postup je legislativně netransparentní a je v rozporu s vašimi předvolebními sliby. Pozměňovací návrh pana poslance Oklešťka nemá podporu odborné veřejnosti a v médiích ho odsoudil i pan senátor Kubera. Podle plánu legislativních prací vlády má být v září předložen věcný záměr nového zákona o odpadech. Proč se to tedy řeší nyní, narychlo a bez řádného projednávání?
Dále se s přednostním právem přihlásil pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Haló, pane ministře, prosím, přihlásil jste se s přednostním právem. Prosím máte slovo.
Já se omlouvám, pane předsedající, se mi tam nějak rozsypaly vyplašenky z toho... A budeme v odborné debatě o těch klíčových věcech, u kterých ale jinak nepochybuji o tom, že jsou správně, a budeme je prosazovat dál, ale že v té odborné debatě budeme pokračovat.
Děkuji za slovo. A chtěl bych říct, že souhlasím s tím, že tato diskuse musí probíhat komplexně a má být komplexně taky řešena v zákonu o odpadech, který ministerstvo chce předložit, tuším, na podzim letošního roku jako věcný záměr. Takže oceňuji pragmatický přístup ministra životního prostředí.
Děkuji panu poslanci.
Jinak předtím jste mě nadchnul, že jste byl v obraze u těch svých předkladů, na rozdíl od jiných ministrů. A myslím si, že bohužel je to zcela zbytečná šmouha na vaší kariéře.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Navzdory tomu, že po dohodě zřejmě nakonec projdou jenom pozměňovací návrhy, které se bezprostředně týkají původní novely, tedy elektrošrotu, tak pro ten velmi teoretický případ, že by nakonec prošel třeba můj pozměňovací návrh, si dovolím načíst jednu legislativně technickou poznámku. Tato skutečnost však není zohledněna v účinnosti, když nedošlo k přečíslování bodů. Tak to ostatně odpovídá i dosavadním novelizačním bodům 36 až 38 obsaženým v ustanovení o účinnosti projednávané novely. Tolik moje legislativně technická poznámka.
Děkuji panu poslanci. Beru to jako návrh legislativně technické úpravy, který budeme hlasovat před závěrečným hlasováním. S další řádnou přihláškou paní poslankyně Konečná.
Děkuji. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, pane ministře, dovolte mi říct pár slov k této projednávané materii. Mě překvapil svou odvahou.
To jsou někdy paradoxy v té politice, když máte jeden návrh, otočí se role ve Sněmovně a otočí se i hlasování. Všichni mluví o procentech. Tomu já rozumím. Když jsem vloni prodal 100 tisíc aut a letos prodám 120 tisíc aut, tak řeknu, že jsem prodal o 20 % víc aut. Myslím, že je korektní v těch debatách nemít jenom relativní hodnotu, ale i absolutní. To se může stát, ale neohrozíme tu agendu jako takovou? Kdo za to pak bude moct? Nechci ovšem ten návrh nějak shazovat, proto říkám, že se zdržíme a jsme připraveni se dál podílet na debatě, jestli není nějaký prostor pro snížení marže. Myslím, že to je předmětem politického vyjednávání a kompromisu mezi jednotlivými politickými stranami. Takhle to bylo, nebudu to nijak zpochybňovat. K tomu pozměňujícímu návrhu se zdržíme.
Ještě než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvu. Je účasten na pietním aktu, který je pro nás důležitý. V rozpravě pokračujeme panem poslancem Laudátem a potom pan kolega Opálka.
Vážený předsedající, dámy a pánové, já bych vás strašně rád poprosil, aby už tato praxe skončila. Ekonomické zdůvodnění dá předkladatel ve třetím čtení, některým poslancům se to začne nezdát, takže už proti jednacímu řádu ve třetím čtení navrhnou zamítnutí, ale to už je pozdě. Mě by strašně zajímalo, protože ono to skutečně není tak jednoduché... Už se tady něco podobného odehrálo. Tak nějak to bylo. Bohužel, neměli poslanci a lobbisté pravdu. Já bych pořád ještě přes to všechno Ministerstvu financí věřil. Dávám procedurální návrh, aby se tento materiál vrátil do druhého čtení.
Prosím, paní ministryně máte slovo.
K této změně Ministerstvo financí přistoupilo na základě analýzy nákladů zpracované Českou pojišťovnou a Kooperativa pojišťovnou - to znamená, těmi kdo to dělají -, kterou si vyžádal dne 30. července 2009 tehdejší ministr financí. Nevidíme důvod k další změně ve výši správní režie tak brzy po předchozí změně bez jakékoliv podkladové analýzy. To by mohlo vést k ohrožení výplat pojistného plnění osobám oprávněných z daného zákonného pojištění. A za třetí: Rovněž nevidíme důvod, proč měnit správní režii v momentě, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje změnu celé koncepce povinného úrazového pojištění. Takže tolik stanovisko Ministerstva financí, které tedy vychází ze staré analýzy dotčených pojišťoven.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Vznikl při hlasování a při proceduře, kterou přednesl pan zpravodaj, drobný problém. Takže prosím o pauzu v délce tří minut. Omlouvám se, páni kolegové, ale pořád je to tu jak v židovské škole. Děkuji. Jsem rád, že jsme upřesnili. Jsme tedy připraveni hlasovat o návrhu jako celku. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. U stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr dopravy Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Pfléger. Neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo pana ministra.
Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové.
Posloucháme návrh procedury.
Takže ještě jednou dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové.
A já bych jenom chtěla podpořit a říct, že jsme připraveni za klub KSČM ne to oddalovat a zase si říkat, že to někdo vyřeší za nás, ale spolupracovat na tom, aby se to vyřešilo ideálně do konce tohoto roku a abychom všechny postavili před to, že vědí, jak se mají v příštím období zachovat. Je jednoduché říct: ono se to nějak vyřeší. Takže dovolte mi poděkovat panu ministrovi za jeho odvahu a věřit, že ji neztratí díky výkřikům některým, kteří na tom většinou mají vlastní zájem.
Děkuji paní poslankyni Konečné. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.
Já jsem paní poslankyni Konečné neporozuměl v tom, že nám tady říkala, že nakládání s odpady bychom chtěli schovat do zákona o odpadech. Já si osobně myslím, že zákon o odpadech je právě ten zákon, který má řešit komplexně nakládání s odpady. Naopak, my jsme to teď chtěli schovat do malé technické novely, která se týkala nakládání s elektroodpadem. Tady jsme chtěli schovat skládkování a navýšení peněz, které budou dávat naši občané za odpad a za skládkování jako takové. Věřím, že nakládání s odpady patří do zákona o odpadech.
A věřte mi, že ti z vás, kteří tady budou, když ho budete schvalovat, tak budou mít co dělat, aby všechny tyhle miny vychytali. A navíc si nejsem úplně jistá, jak je to s tím časem. Já prostě jenom říkám, neztrácejme čas a buďme zodpovědní.
Děkuji paní poslankyni Konečné. Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.
To jsou návrhy paní poslankyně Havlové. Ono to vypadá složitě, ale moc složité to nebude.
Vypadá to opravdu složitě. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh procedury. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Má pravdu. Dokonce se rozhádávají někteří politici, nebo v minulosti se rozhádávali o to, čí odtahovka vyhraje. Já jsem byl jeden z těch, kdo podepsal, byť z vlastní strany tehdy ještě, návrh novely zákona, že i podnikání je veřejným zájmem. Přece to nikdo nezneužívá, je to naprosto bagatelní. Myslím si, že policie má jiné úkoly a jiné povinnosti a jiné problémy než sondovat, kde stojí zrovna poslanec a nemá odtahované vozidlo. Já si připadám, že ten problém je víc nafukován. Samozřejmě, já jsem dostal spoustu nadávek, výhrůžek. Ony ty fatální dopady se projeví až často za desítky let. Nechci tady dlouho zdržovat, ale ta situace opravdu je ostudná.
Po ní s řádnou přihláškou pan poslanec Huml.
Řiďte schůzi tak, jak vám říká jednací řád! Já se vyjadřuji k věci. Vyjadřuji se k bodu novela zákona o silničním provozu. Řídíte schůzi a řiďte ji tak, jak máte, podle jednacího řádu, a ne tak, jak máte politické preference!
Děkuji vám za vaši radu a prosím, abyste se držela tématu projednávání.
Ano, já se tématu držím, takže zpátky k tomu.
S další faktickou poznámkou - pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, jenom krátce. A hlavně, jsme přece jenom ve třetím čtení.
Slibuji mu za to flašku.
Tato Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že se z modrých zón, tedy ze zón, mohou odtahovat auta.
V tuto chvíli neeviduji žádného dalšího přihlášeného do rozpravy.
K tomu se vyjádřím následovně. A nyní tedy k mému návrhu na snížení oné paušální správní režie, a tím, a to zdůrazňuji, také ke zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Kromě individuálních intervencí, a včera jste někteří zažili rozhovory se zástupci lobbingu i v této Sněmovně, jsme všichni obdrželi osobní stanovisko generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy České republiky, tedy vyjádření ne orgánu svazu, ač se dopis takto tváří, ale představitele výkonného aparátu. Tím vůbec nechci znevážit oceněné manažerské schopnosti pana inženýra, ale jen vás upozorňuji, že se nejedná o oficiální stanovisko svazu. Kompetentní osoby jistě věc zvážily a tento návrh získal v minulém volebním období drtivou podporu zákonodárců ze všech klubů. Do svého návrhu však předmětný návrh na snížení oné správní režie nepromítl. Nebudu spekulovat, co se vše v Senátu dělo a jak vše asi bylo. Současné argumenty proti záměně číslovek se opírají o vlastní analýzu pojišťoven - zdůrazňuji, o vlastní analýzy dotčených pojišťoven z roku 2009, ne tedy o analýzy státních orgánů. Nezlobte se, to tedy neberu jako argument. To není relevantní a navíc nám tyto analýzy pojišťoven také nebyly předloženy. Vidíte však na tomto reálném příkladu, jak je složité probojovat změny, když stát přenese část své činnosti na privátní sektor. Jeho obrana, lobbing a vyhrožování se nedá srovnat s postoji odborářů, když stát postupuje ke snižování investic režijních nákladů včetně objemu mezd na vlastních institucích. Tam platí jiná pravidla. Slyšíte tedy dobře: téměř jedna třetina z vybrané částky!